Je to pomluva, nebo není? Já nevím. A to, že pan Horáček hrál hazard a sázel na koně, tak to prostě víme všichni a on se tím ani nijak netají. Takže já teď do budoucna nevím, jestli vůbec můžu někde říct, že vycházím z nějakého veřejného zdroje a klidně i ocitovat. Já přeci nejsem ten, kdo vždycky musí mluvit a vědět, že to je pravda. To bychom tu za chvíli stáli za tím pultíkem všichni.
Děkuji za slovo. Jenom stručná reakce na pana poslance Plzáka, který tuto situaci pomluvy přirovnal k situaci, kdy kdokoliv označí pana prezidenta republiky za ruského agenta. Kdy kdokoliv označí pana prezidenta republiky za - pan poslanec Feranec - kdy kdokoli označí pana prezidenta republiky za ruského agenta. Tyto dva případy spolu naprosto nesouvisí.
Já jsem rád za ta vystoupení, která tady proběhla, protože ona dokládají to, jak se domníváme, že my jsme tak trochu tím soudem, kdo má rozhodovat o tom, co je pravda, co je lež, co proběhlo, neproběhlo. Ale to je ta zmýlená! My prostě rozhodujeme jenom o tom, jestli se vztahuje nebo nevztahuje imunita na čin, který se stal. To je špatně! A odkazovat se na to, že to někde zahlédl na veřejných sítích - no tam se dočtete věcí!
Děkuji.
Vážené dámy a pánové, jak už bylo řečeno, tak klub SPD nepodpoří vydání. Pan Michal Horáček je lhář, podvodník a manipulátor, který uráží voliče SPD. O SPD například napsal - cituji: SPD je problém. On by se měl omluvit nejprve SPD. Nám je úplně jedno kdo. Prostě naše hlasy v žádném případě mít nebude. Ale tady je to jiná záležitost. To je něco jiného. Ale případ pana Horáčka, konkrétně tento jeden případ - on by se měl omluvit, ne aby se mu omlouval někdo jiný.
Děkuji. Prosím, máte slovo.
Děkuji za slovo, pane předsedající.
Děkuji. Kolegové, opravdu velmi věcně. My rozhodujeme o žádosti Policie České republiky jako určeném zákonném orgánu, která dospěla k tomu, že tady byl spáchán trestný čin. O tom rozhodujeme, o ničem jiném. A já bych se nerad nechal vlákat do toho, že my pískáme spor Horáček-Ondráček. Proto také pokládám za velmi nešťastné, že pan magistr Horáček si vybral cestu trestního práva. Podle mého názoru si měl vybrat cestu práva civilního, pak by to byl opravdu spor těchto dvou lidí a rozhodl by to nezávislý soud.
Ten důvod, proč o těchto věcech mluvím a proč se na tyto věci díváme, je totiž strašně malá politická odvaha onen systém nastavovat, nebo alespoň o něm souvisle přemýšlet. Samozřejmě, že sportovní svazy a jiné instituce budou vždy protestovat a připomínat jakýkoliv pokus o nastavení systému, protože onen systém většinou nebude spravedlivý. Spravedlivý systém ve sportu holt nikdy nenastavíme. Ví to každý náměstek, který měl někdy sport v gesci ať už na úrovni obce, kraje, nebo ministerstva. Ví to každý člen nějaké sportovní komise nebo výboru. Rozdělit spravedlivě peníze ve sportu totiž nejde. Vždy bude někdo, kdo bude prosazovat raději masové sporty než ty malé, nebo naopak někdo, kdo bude prosazovat rovnoměrné rozdělení všem sportům. Neustálá etapizace, o kterou se pokoušely minulé vlády, je prvotní a základní chybou, která se v naší legislativě stala. Už při vzniku první sportovní legislativy bylo ustupováno, protože sportovní prostředí bylo vůbec rádo, že dostanou aspoň zákon o podpoře sportu místo standardního zákona o sportu, nebo nějaký jiný právní rámec, který by alespoň částečně navazoval na dřívější zákony o organizaci tělesné výchovy. Tím to začíná a tím to zároveň končí. Žádný ministr však od té doby nenašel dostatek politické odvahy, aby otevřeně řekl, že ve sportu je nepořádek, a bude jej řešit koncepčně, systémově. Budu spravedlivý. Pokusy byly. Vždy ovšem skončily hrozným neúspěchem, a to především proto, že nikdy nenalezli posluchače ve vládě nebo tady ve Sněmovně. Snad je to způsobeno právě tím, že sport kompetenčně spadá pod Ministerstvo školství, které je samo o sobě problémových rezortem, a žádnému ministrovi se nechtělo pro takovou marginálnost, jako je sport, vyvíjet tolik úsilí, které by navíc stejně ve Sněmovně nikdo neocenil. Nicméně zpátky k meritu věci. Shodou okolností na pořadu této schůze je také jedna týkající se dopingu, které dohromady dávají jakýsi legislativní rámec, kterým se má to obrovské sportovní prostředí řídit. Vážně vám to připadá jako dostatečná veřejná autorita? Vážně vám to připadá jako dostatečné právní zázemí pro sportovní prostředí? Srovnejme si rámec legislativy pro takovou kulturu, která má samostatné ministerstvo s velikostí kulturního prostředí. Je to vážně adekvátně srovnatelné? Jenže my místo toho, abychom si sedli za stůl a začali přemýšlet od A do Z, neustále novelizujeme. Jednou přilepíme tomuto zákonu sportovní rejstříky. Jednou povinné obecní a krajské koncepce. Vzniká chaos, který vůbec nikomu nevyhovuje, ale my se tváříme, jak jsme problém vyřešili, a ještě si u toho necháme tleskat. Mimochodem, ony slavné sportovní rejstříky, které mají po poslední novele tohoto zákona fungovat již dva roky, překvapivě nefungují. Polovina obcí, jimž novela tohoto zákona dala za úkol vypracovat koncepci rozvoje sportu, ony koncepce také nemá, tedy alespoň v tom lepším případě...
Já bych poprosil, aby u stolku zpravodajů byl klid. Děkuji mnohokrát za to, že dáte prostor panu poslanci, aby mohl dokončit svůj příspěvek.
V tom horším obec nebo město zadaly vypracovat tuto koncepci nějaké agentuře, příslušný starosta koncepci rozlepil z poštovní obálky a schoval někde hluboko do šuplíku. Moc jich ale není. Proč to tak vše je? Nemá to prostě kdo dělat, což je problém asi číslo 122 českého sportu. Pak dochází k takovým případům, kdy sportovní funkcionáři přijdou týden před olympiádou za ministrem školství a hystericky před kamerami a mikrofony vykřikují, že olympiáda je v ohrožení a že sportovci neodjedou a že z toho bude mezinárodní ostuda. A nekompetentní politik, toho času ministr školství, vezme několik desítek milionů, které mohly být určeny dětem, a pošle je obratem funkcionářům, aby ostuda nebyla. Sportovní funkcionáři se smějí, sami sportovci reptají a politik je smýkán policií a médií. Proč to všechno říkám. Protože sport jsou spojené nádoby, a kdyby existoval onen systém, o kterém jsem mluvil hned na začátku své řeči a o který se snaží tento návrh, problém by nemohl vzniknout. A to není zdaleka všechno. Jak chceme dosáhnout například výsledků naší reprezentace, když mají dnes sportovci postavení armádních uklízeček? Jejich cena práce je tudíž někde na úrovni letní brigády sběru jahod v Anglii, a přitom se jedná o vrcholového sportovce s řádnou přípravou. Nějaký institut nebo zakotvení toho, čemu se říká profesionální sportovec, dnes vůbec neexistuje. Pokoutně jsou dnes profesionální sportovci živnostníci, jejichž účetním vstávají vlasy na hlavě hrůzou při tom, jak mají započítat jejich příjmy. Aby toho nebylo málo, tak jim do ranku přidáme ještě EET. Jak chceme přitáhnout děti ke sportu, když nemáme dostatek trenérů, tím spíše trenérů, kteří by děti motivovali sportovat? A tím spíše, kdy je tělocvik ve školách většinou neoblíbený předmět. Jak tedy chceme získávat trenéry a kvalitní tělocvikáře, když pro ně nemáme podmínky? Musíme totiž umožnit trenérům stát se tělocvikáři a naopak rozvíjet jejich pedagogický a tělovýchovný potenciál, dělat z nich kvalitní pedagogy a poskytovat jim takové podmínky, aby sami byli spokojeni a motivovali děti ke sportu. Přicházíme tím totiž o ohromné lidské bohatství. Záměrně tady nemluvím o sportu amatérském, sportu výkonnostním, sportu hendikepovaných nebo o sportu seniorů. Sport prostě potřebuje systém. Potřebujeme jasně danou sportovní strategii na úrovni politiky, která bude určovat směr, filozofii a priority. Potřebuje koncepci a celistvost. Potřebuje jasně dané mantinely, ve kterých se může pohybovat. Tato novela jej úplně nepřináší.
Dobré dopoledne, dámy a pánové, vážený pane předsedající. Já bych se vaším prostřednictvím chtěl obrátit na pana kolegu Stanjuru, který má velmi pádné logické argumenty a velmi si ho vážím. Ale to, co předvedl před chviličkou, je pro mě neakceptovatelné. Ano, u některých profesí, v některých zaměstnáních můžeme způsobit určité problémy, ale není to plošné a není to takhle jednoduché.
A já to musím napravit. Můžeme se podívat na důchodový systém do budoucna pohledem jiných čísel. My dneska dáváme na důchodový systém nějakých 8 plus minus procent HDP. Nevím o tom, že by se v důsledku důchodového systému Polsko hroutilo. Ten stát to prostě unese. Jedna věc. Druhá věc je ohledně toho druhého pilíře a destrukce průběžného důchodového systému. Důsledek byl takový, že lidé, kteří do toho druhého důchodového pilíře přešli, byli bez důchodu, protože jim řekli, že si neplatili dostatečně dlouho.
Pan předseda Kalousek s faktickou poznámkou, po něm pan předseda Chvojka.
Paní poslankyně Valachová nám řekla, že používáme, nebo snad dokonce zneužíváme, promiňte, diskuzi o třech dnech karenční doby k diskuzi o penzijní nebo zdravotní reformě. A jak to spolu souvisí. No ale ono to prosím pěkně spolu souvisí. Což je jeden ze znaků sociálního státu. A to je nemocenské pojištění, to je sociální pojištění, to je penzijní pojištění a to je zdravotní pojištění. A my všichni víme, že je to dlouhodobě neudržitelné ve stávající struktuře. Přestože všichni víme, že je to dlouhodobě neudržitelné, tak vy neděláte nic jiného, než že rušíte jeden reformní krok za druhým, což - dneska je to ten poslední - což bych akceptoval, pokud byste měli lepší. Ale vy nemáte nic. To je prostě jízda do zdi a politika po nás potopa.
Děkuji. Nyní pan předseda Chvojka, po něm paní poslankyně Richterová.
Přece nemoc je jiná sociální událost než stáří. A vlastně celých těch deset let od té doby jsme se snažili o to, aby to bylo zrušeno. To znamená, to není žádný ad hoc návrh, o kterém my jsme nepřemýšleli a který jsme si vycucali z palce. Je to prostě naše zásadní programová věc a troufám si tvrdit, že na ní stojí i stabilita této vlády. Víte, mě vždycky urážela jedna věc. Já pocházím z manuálně pracující rodiny. Pro ně ty čtyři tisíce rozdíl, jestli měli dvanáct, nebo když byli nemocní osm, tak to byl sakra rozdíl. A potom ještě když byli tři dny bez peněz, tak to byl další rozdíl, který pro ně měl velmi neblahé důsledky.
Následovat budou faktické poznámky v tomto pořadí.
A sice my se nebavíme o nulové spoluúčasti. To je stále velice citelná spoluúčast. Ten, kdo je nemocný a má ten plat nebo mzdu nízkou, tak to stejně velice výrazně pocítí. Čili ten jaksi odstrašující efekt tam stále zůstává. Tahle věc tady nezazněla, a proto jsem ji v této faktické poznámce chtěla zdůraznit. Zároveň jsem se ještě stručně chtěla fakticky vyjádřit k té debatě o tom, jaký máme rozbujelý sociální stát. Jsem ráda, že náš stát je takto nastavený.
Děkuji. Pan poslanec Munzar s faktickou poznámkou. Prosím, pane poslanče.
Dobrý den, dámy a pánové. Protože to stát unese. Co to vlastně znamená? Nebo budete muset zvednout daně, protože ve finále všechno zaplatí daňový poplatník. Takže ono stát to unese - takovýmhle způsobem tady mluvit o budoucnosti našeho státu je velmi, velmi rizikové. To je skutečně hazard s budoucností.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych se vrátil do 19. ledna 2018, kdy u tohoto řečnického pultu vystupoval pan premiér Andrej Babiš, který zde řekl - cituji: "My žijeme v zemi, kde si můžete objednat stíhání a objednat, pravděpodobně dostat někoho do vězení." Tak když si vezmete konkrétní případ, který zmínil pan předseda, ten mluvil o paní Vitáskové, bývalé předsedkyni ERÚ. Kdo byl pánem přípravného řízení, kdo může za těch pět let, o kterých mluvil pan předseda vlády? A je to kauza, o které se mluvilo i teď v souvislosti s udělováním státního vyznamenání panem prezidentem Milošem Zemanem. Reagoval také pan poslanec Jan Birke, který řekl: "Chci jenom říci, že to, co jsme tady slyšeli od pana premiéra, já mu rozumím. A věřím, vážené kolegyně, vážení kolegové, že i vy znáte například poslední případ trestního stíhání kolegy policisty Šimona Vaice, který zastavil ujíždějícího motorkáře. Zmínil jsem pana premiéra Babiše, sedí zde i pan poslanec Faltýnek, který byl trestně stíhán, ale trestní stíhání bylo zastaveno. Ptám se, co je tak skutkově složitého na trestním případu pana premiéra Andreje Babiše, že už je vyšetřován policií víc, než - a teď nevím, čas hrozně rychle plyne - tři roky? Přijde vám to normální, aby devět let někdo někoho vláčel? A pak to skončilo třeba zprošťujícím rozsudkem? Bohužel vydržel až do konce. Dnes je tady pan ministr, který tedy zde není, bohužel je v podstatě neviditelný. Takže tento stav vyhovuje a je to zakonzervování stavu. Já vám řeknu, páni novináři, jste pro mě mediální žumpa, tak to prostě je a bude. To, co předvádíte vůči mě a vůči mé osobě, je prostě někdy až za hranou. Ale i tak vám děkuji, protože příznivců, ať na sociálních sítích, anebo kde jinde, mi přibývá po stovkách. Až to jednou skončí, daňový poplatník nám zaplatí výbornou dovolenou. Tak prosím také hlasujte.
Pro ně my přidělujeme ty peníze. A tyto organizace se jasně vyjádřily, tudíž pojďme se vrátit k jádru věci. A tyto detaily, o kterých se tady zmiňujeme, pojďme řešit ve výborech.
Mám tady dvě přihlášky faktických poznámek. První je pan poslanec Vácha. Připraví se pan poslanec Ivo Vondrák.
A my, kteří budeme schvalovat státní rozpočet, nad těmi šesti miliardami nebudeme mít už žádnou kontrolu. Ale přece jenom ten mechanismus kontroly ministerstva a nějaké vládní agentury na úrovni Poslanecké sněmovny je diametrálně odlišný od situace, kdy to bude ministerstvo a kdy to bude agentura.
Ale není smyslem vést tady tuto diskusi. Ale proto bych chtěl, abychom to do těch výborů posunuli, abychom se o tom začali bavit. Takže to už je moje poslední připomínka. To je nesmírně komplikovaný proces.
Pan poslanec Milan Hnilička s faktickou poznámkou.
Ale k té kontrole. To je naprosto zásadní. A to bylo na ministerstvu. Jinak jsme se neměli možná ani o čem bavit. A to bylo ještě před tou aférou s těmi dotacemi.
Pan poslanec Václav Klaus.
Jako tomu, jestli tam bude pět poslanců, nebo čtyři v tom dozorčím orgánu? To je první bod. A druhý bod. Pro mě teď peníze do sportu tečou neznámým způsobem. Tam o tom není ani slovo. Ten zákon o tom vůbec není. Tuhle debatu beru, chápu, že někdo má jiný názor. Tak veďme tu debatu skutečně konkrétně a neházejme tady takovými věcmi, které v tom zákoně nejsou. Měly by tam případně být.
To je účelem. Chovejme se trošku na úrovni.
A nyní se vracíme do obecné rozpravy. Slovo má pan poslanec Karel Krejza.
Vážený pane předsedající, dámy a pánové, děkuji za slovo. Je to z veřejných prostředků a ta problematika opravdu jednoduchá není. To prostě nejde. Nevymyslel jsem to. Asi to nevymyslel nikdo. Zatím. Jsem zvyklý riskovat. Pro mě je podpora sportu důležitá. Jenom o čem se bavíme. Já bych klidně podpořil založení Ministerstva sportu.
Dobré odpoledne.